Kdo je pro tento návrh? Teto návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. I tento návrh byl zamítnut. A poslední návrh na zkrácení lhůt o 30 dnů, čili na 30 dnů. Zahájila jsem hlasování. Zkrácení lhůt o 30 dnů na 30 dnů bylo přijato. A já tímto děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Vypořádali jsme se se všemi hlasovatelnými návrhy a já končím nyní tento bod. A přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného pořadu schůze.
Děkuji, paní předsedající. Text výzvy vládě je součástí návrhu usnesení, se kterým vás seznámím v závěru své zpravodajské zprávy, tedy na konec. Součástí sněmovního dokumentu je i důvodová zpráva, kterou se vám teď pokusím velmi ve stručnosti shrnout. K tomu se výrazně nabízí využít prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je na tyto aktivity v tomto programovacím období vyčleněno bohužel o 7 miliard méně než v období minulém. O vyšší alokaci se samozřejmě vedou diskuse, ale pokud chceme nedostatečné kapacity řešit, musíme na ně najít peníze. A pokud je nemáme z rozdělených evropských fondů, můžeme buď zapojit státní rozpočet, nebo to řešit realokacemi v průběhu programovacího období, tedy nevyčerpané finance z Integrovaného regionálního operačního programu přesunout právě na tento strategický cíl 4.1, Vzdělávací infrastruktura a investice do rozšiřování kapacit a modernizace odborného zázemí mateřských, základních a středních škol. Právě k tomu by podle usnesení školského výboru měla Poslanecká sněmovna vládu vyzvat. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby
Chtěla bych vás touto cestou požádat o vyhovění tomuto návrhu, neboť věřím, že rozvoj digitalizace státní správy i posílení obranného a bezpečnostního průmyslu v současné době je společným cílem bez ohledu na politickou příslušnost. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu zákona.
Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Michaela Opltová.
Děkuji za slovo. Zákon o právu na digitální služby navazuje na předchozí činnost, která směřovala k maximálnímu rozšíření elektronických formulářů při komunikaci s veřejnou správou. V podstatě se tedy jedná o to, že tam, kde stát vydává povolení nebo jakkoliv reguluje obchod, musí vytvářet uživatelsky komfortní prostředí. V souvislosti s digitalizací se zavádí nové oznamovací povinnosti účastníků obchodu s technologiemi dvojího užití, a to je právě například vojenský materiál. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který je možné uložit poměrně vysokou penalizaci, a to až do výše půl milionu korun. Jak již říkala paní ministryně, návrh zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády. Děkuji za pozornost.
Jako první se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Strýček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže ještě jednou dobré dopoledne. Já tedy osobně za sebe vítám tento zákon, který se zdá, že to řízení zefektivní a urychlí. V minulém volebním období, jak si pamatují kolegové, kteří tady byli, byl přijat zákon o právu na digitální služby. Na druhé straně možná teď si budu trošku protiřečit, ale vítám, že i v tomto zákoně je ponechána zúčastněným subjektům možnost činit podání v listinné podobě. Podle mě tato forma spolupráce mezi státy nabývá na stále větší důležitosti, jelikož partnerské státy hledají pevnější formu partnerství než tradiční formát dodavatel-stát.
Ptám se na zájem o případná závěrečná slova? Někteří kolegové dorazili. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu k tomuto návrhu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli nyní je zájem o závěrečná slova?
A tam je opět přihlášen pan poslanec Karel Haas a následně pan poslanec Michal Zuna.
Teď už se hlásím jako řadový poslanec, nikoliv jako zpravodaj ústavně-právního výboru. Hlásím se tady, to aby zaznělo na mikrofon, teď ve druhém čtení ke třem podaným pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh pod číslem 1184 je pozměňovací návrh, který vznikl v součinnosti s Ministerstvem financí právě v reakci na debatu na podvýboru pro ochranu spotřebitele a na hospodářském výboru. Vznikl - a opravdu tam probíhala debata - i se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, čili tento pozměňovací návrh by měl být naprosto nesporný. Týká se regulace nevyžádaných obchodních sdělení. Ten pozměňovací návrh, to tady chci podtrhnout, a to je poslední věta k němu, nijak nemění parametry souhlasu, výslovného souhlasu a tak dále, navržené MPO opravdu zpřesňuje po dohodě s Ministerstvem financí a po dohodě s MPO právní terminologii. Pozměňovací návrh pod číslem dokumentu 1186 se týká možností, za jakých je možno telefonicky uzavírat smlouvy. Zase velmi zjednodušený popis, detaily nechám na třetí čtení. Takže snažili jsme se pouze to lépe vybalancovat. Spotřebitel je v nějaké situaci, kde nemůže kontrahovat písemně s podnikatelem, je nemocný dlouhodobě, v nějakém stavu ošetřování, dlouhodobě v cizině a potřebuje změnit nějakou smlouvu. Jestliže byla smlouva uzavřena v souladu s právem telefonicky nebo ústně, odstupuje se ústně. To znamená, to je ten třetí pozměňovací návrh. Do větší míry detailu nyní nepůjdu.
Prosím, vaše dvě minuty.
A tohle by mělo znít neprávnicky, ale velmi srozumitelně do prostoru. Chtěla jsem za to poděkovat také, že jsme se na tom shodli. Myslím si, že nebudeme příliš chválit kolegu Nachera, protože by mu to mohlo stoupnout do hlavy, ale rozhodně za tu novelu si to skoro zaslouží. Neusmívá se, doufám, že jsem ho nerozčílila, ale nebudu plýtvat své dvě minuty. Já chci říci, že to je velmi dobrý příklad spolupráce třeba koalice a opozice. Když jde o věc a o právo, tak myslím, že bychom měli ty politické půtky nechat. Takže děkuju, pane doktore Haasi, že jste i pochválil mého poslance.
Děkuji i za dodržení času. A než dojde k pultíku pan poslanec, načtu omluvu.
Dámy a pánové, já se k této výzvě přihlašuji jako místopředseda výboru, který ho předkládá, a opravdu bych vás chtěl poprosit a požádat, abyste tuto výzvu podpořili. Takže já ještě jednou vás prosím, abyste tuto výzvu podpořili.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Takže já to považuji za důležité, myslím si, že moc variant nemáme, je třeba se k tomu přihlásit.
Není tomu tak, takže všeobecnou rozpravu končím. Optám se, zda má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo?
Děkuji. Já se znovu přihlašuji k návrhu usnesení, které bylo v úvodu předneseno.
Také děkuji, a já tedy, poněvadž není zájem o další přihlášku, končím podrobnou rozpravu. Ještě s přednostním právem pan předseda. Ještě načtu v mezičase došlé omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková od 11 do 11.30 hodin z pracovních důvodů. A můžeme se vrátit k tomu místu, kde jsme byli v projednávání, a sice byla ukončena podrobná rozprava, pan zpravodaj, kterého poprosím, aby se vrátil ke stolku zpravodajů, neměl zájem o závěrečné slovo. A my můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Já jsem zahájila hlasování. Kdo je případně proti? Čili konstatuji, že ten návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodajovi a končím tímto projednávání tohoto bodu. A otevírám bod číslo A pan ministr, který je pověřen předložený návrh uvést, je tady, takže prosím, pane ministře Síkelo, ujměte se slova. A ještě poprosím kolegy a kolegyně, přeneste hovory do předsálí, ať tady máme důstojné prostředí pro projednávání.
Pane poslanče, je mi to líto, 13 hodin, přestávka. Máte dvě věty, tak ty ještě uplatněte.
Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče, za rychlý přednes a vyhlašuji klasickou obědovou přestávku.
Pak přišel covid, ten proces se zastavil. Ta silná centrální odborná síla byla už v strategii vlády předchozí, to, že to nedoběhlo kvůli covidu, byla chyba. Já to chápu, my pokračujeme v tom, s čím každý stát, který byl úspěšný a dokázal dodávat služby občanům, s čím každý stát nakonec skončil, měl silnou autoritu, která byla nadrezortní, která vytáhla digitalizaci z toho řekněme politického řízení ve smyslu: Potřebuji teď řešit tuto agendu, na digitalizaci není čas. A když tady zaznívalo nepřipravenost, neprojednanost. Jednak k té věci, kterou vy jste zde zmínil, která hovořila, v čem to pomůže. To skutečně nelze dělat per rezort na úrovni náměstků a jeden vládní zmocněnec, který to obíhá. Tady musí být know-how na straně státu, které drží koncept a pomáhá ve věci architektury, ve věci řešení na jednotlivých rezortech ty věci migrovat. My jsme je asi po šesti týdnech všechny vypořádali, všechny věci se vysvětlily. Rozpočet je jasně daný v té zprávě. Proč to nemůžeme v daném roce určit? A teď, když se bavíme o odkladu, je to připraveno na Ministerstvu vnitra ve spolupráci s dalšími subjekty. Je kampaň posilující a ty systémy, aby se to zvládlo. Já nevím, proč se to zmiňuje v souvislosti s tím, protože NAKIT je ve věci rozhodnutí vlády, není to součástí této legislativy. Je to harmonogram, který řeší personální věci, vstupní karty, mzdové prostředky. MSP se informace netýká, nové povinnosti vůči ČNB v zákoně nejsou. ICT sektor konzultován byl. Důvodová RIA je ve standardním, možná v nadstandardním rozsahu, a pokud vám chybí cokoliv, tak já vám, pokud v té dané části v této fázi realizace ty analýzy jsou, velmi rád vám takovéhle informace ještě poskytnu. například hlavního architekta, který v tuto chvíli schvaluje ten projekt ve fázi, když jde ze záměru nebo pak jde do realizace. Poslední asi věc. Mě pobavil teď Blesk, který mi psal, co je na tom pravdy, že mezi Bartošem a Rakušanem už spolu komunikujete pouze pomocí dopisů. Tak jsem napsal, že je to naprostá blbost, kdo tohleto tvrdí, možná vycházíte asi ze stejných informací. A to bylo asi - divil bych se, kdyby někdo vyčítal, že Vít Rakušan v danou chvíli se spoléhal třeba na pana náměstka Kolaříka a nebyl asi v denní komunikaci se mnou, nicméně denně spolu řešíme věci nejen digitalizační, koaliční, věci energií.
Takže nevíme, kolik je to peněz, nějak zhruba jsme to odhadli, ale ještě se dozvídáme, bude se zásadně navyšovat v čase. Do jaké výše se bude v čase navyšovat? Neexistuje žádná nezávislá exaktní ekonomická analýza přínosu fungování tohoto úřadu, respektive agentury, ve finálním stavu. Soukromý sektor dneska říká, nám chybí zhruba 20 000 IT specialistů v soukromém sektoru. A jak už říkám, tito odborníci prostě na trhu nyní nejsou. Externí dodávky mohou realizaci projektu samozřejmě prodražit, to všichni víme, a zase se můžu vrátit k tomu, jak jsme schopni odměnit IT specialistu ve veřejném sektoru a jak jsme schopni zaplatit IT specialistu, který je zaměstnán v soukromém sektoru. Tento státní podnik stejně jako agentura bude zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a tedy bude muset sám postupovat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. Dle mých informací neproběhla žádná diskuse odborné veřejnosti, a když jsem se díval do připomínkového řízení, tak to mi jenom potvrdilo, že to tak je, protože spousta institucí, které se běžně k těmto věcem vyjadřují, neměla možnost se vyjádřit, dokonce ani Hospodářská komora. A nezlobte se na mě, ale vy, Piráti, kteří skutečně ke každé hlouposti děláte kulaté stoly, tak se nezlobte, ale k takto zásadnímu tématu jste nepřizvali nikoho. Inovace znamenají investici, kterou jsou dodavatelé působící na relevantním trhu ochotni vynaložit, pokud mají alespoň teoretickou šanci na její zhodnocení. Dojde možná k nárůstu míry digitalizace, ta ovšem na té úrovni jako takové zůstane vlastně zastaralá, nebude tam žádná inovace. Zároveň hrozí varianta, že Digitální agentura pouze zakryje a prodraží externí dodávky, což je za mě tedy dost velká hrozba. Nevím, jak je možné, že Ministerstvo vnitra má v této věci tolik zásadních připomínek. Je to dostatečný výčet nedostatků, které mě skutečně jen utvrzují v tom, že není možno tento návrh projednat ve zkráceném řízení, a proto jsme podali veto, ale právě naopak je třeba zásadně přepracovat. A znovu, tak jak jsem říkal v úvodu: já se nechám přesvědčit, že je nutné zřídit agenturu anebo že je nutné to udělat jinak, ale nenechám se přesvědčit během zkráceného řízení bez podrobné diskuse a rozhodně ne bez odborníků, kteří do toho mají co mluvit, a bez odborníků, kteří vám dnes dodávají, kteří jsou vlastně vaši partneři, obchodní partneři. Takže za mě je potřeba lhůty prodloužit, a to tak, aby bylo možno skutečně odborně, relevantně a dostatečně projednat tento návrh zákona ve výborech. Proto navrhuji prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 90 dnů. Děkuji za pozornost.
Děkuji a k tomu se hlásí s přednostním právem pan ministr, k těm navrženým 90 dnům, předpokládám.
Já bych se hlásil k tomu celému, co tady zaznělo, s dovolením.
Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. V hlasování číslo 57 bylo přihlášeno 143 poslanců, pro návrh hlasovalo 119, proti nebyl nikdo. Než budeme pokračovat v programu, tak si dovolím načíst omluvy. Předložený návrh uvede za navrhovatele ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Paní ministryně, prosím, ujměte se opětovně slova.
Děkuji. V roce 2005 byla přijata přílohou VI protokolu, která upravuje odpovědnost za ekologické havárie, které vzniknou v důsledku vědeckých výzkumných programů cestovního ruchu a všech ostatních vládních i nevládních činností v oblasti smlouvy o Antarktidě. Povinnost provozovatele přijmout při ekologické havárii nápravná opatření. Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která organizuje činnosti, jež mají být prováděny v souladu se smlouvou o Antarktidě. Smluvní strana, která přijme takové nápravné opatření za provozovatele, má právo vymáhat náklady s tím spojené po původci a může podat proti tomuto provozovateli žalobu. Toto povolení bude Ministerstvo životního prostředí projednávat vždy i s Ministerstvem zahraničních věcí. Česká republika patří mezi státy, které v Antarktidě provádí významný vědecký výzkum. Má tam díky Masarykově univerzitě v Brně svou vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela, a je naším zájmem tedy přistoupit k novele a schválit novelu tohoto zákona, o kterou vás tímto žádám.
Pane poslanče, máte slovo. Do obecné rozpravy se hlásí opětovně pan poslanec Babka, takže prosím, pokračujte ve svém vystoupení. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Ještě vás přeruším a připomenu vám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vystoupit k tomuto bodu. Jak už tady zaznělo, bod byl intenzivně projednáván jak v podvýboru, tak i výboru. Chci spíše na mikrofon uvést to, co vnímám jako určitý dluh z minulosti, ať už dluh, který by měl být součástí nového občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, a sice objasnění pojmu trvalého nosiče dat. To je pojem, který navazuje na evropskou legislativu, na pojem trvalého nosiče, nicméně v české legislativě není ten výklad zcela zřejmý a zcela patrný. To jsou tedy moje důvody a pohnutky k tomu, aby toto zaznělo na mikrofon.
Prosím, máte slovo.
Ještě chci potvrdit slova mých předřečníků. S panem poslancem Haasem, který na tom odpracoval mnoho hodin, věnoval se tomu dopodrobna, s panem poslancem Zunou i s panem poslancem Nacherem jsme o tom jednali, určitě ještě bude k tomu schůzka, dopodrobna k těm pozměňovacím návrhům.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan kolega Haas.
Takže to je první věc, aby to zaznělo na záznam. A druhá věc, ta je, prosím vás, mnohem důležitější a vážnější. Trvalý nosič dat je skutečně pojem, který používá celá řada sektorové i obecné spotřebitelské legislativy, a přitom není v českém právu jednoznačně definován. Toť druhá jenom poznámka.
Také děkuju i za dodržení času. V obecné rozpravě už nevidím nikoho přihlášeného. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Nechtějí, dobrá. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.
Děkuju mnohokrát.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova? Prosím, máte slovo.
V závěru bych jenom chtěl poděkovat svému kolegovi Karlovi Haasovi, protože on vlastně se přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, nikoliv i k tomu čtvrtému. Nejhorší, co se může stát, je, že my tady přijmeme normu, která jim pomůže, ale ti lidé o tom vědět nebudou. Jsou tedy načtené v této chvíli tři pozměňovací návrhy. K jednomu se kolega nepřihlásil. Ten další Michal Zuna tady přednesl, ale nepřihlásil se k němu a jeden byl stažen, který byl navržen na hospodářském výboru, to jsem vám tady ještě dlužil jako informaci, který prodlužoval účinnost o půl roku.
Děkuji za závěrečné slovo. Zeptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu - mám napsáno, ale je tu změna - paní ministryně životního prostředí.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v zastoupení pana ministra Síkely si dovolím vám představit návrh zákona, který nyní je předmětem projednávání. Předložený materiál v souvislosti se snahou o posílení digitalizace státní správy primárně novelizuje v zákonech upravujících zahraniční obchod s citlivým materiálem, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, ustanovení týkající se úkonu podání. Konkrétně tento návrh v předmětných zákonech upravuje podávání žádostí prostřednictvím elektronických formulářů s využitím automatického načítání údajů ze základních registrů a agendových systémů státní správy s využitím autorizace uživatelů přes národní bod pro identifikaci a autentizaci.
Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Adamec. Není tomu tak. Není zájem. A já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňující a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 1190, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.
Ptám se, kdo se ještě další hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Končím tedy podrobnou rozpravu. Dalším bodem, kterým budeme pokračovat, je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh měl uvést ministr dopravy Martin Kupka, ale zastoupí ho pan ministr kultury Martin Baxa.